Nicméně to je jedna ze šesti sazeb, která se mění, jedna jediná ze šesti sazeb. Nicméně vláda říká: Není to v souladu s právem Evropské unie, a tak nemůžeme lidem snížit daně. Kdyby tenhle argument používaly politická hnutí a strany, které jsou nepřátelsky naladěny k Evropské unii, které si přejí vystoupení České republiky z Evropské unie, tak bych to akceptoval. Prostě uvádějí účelový argument, kdy svoji vlastní neochotu nebo zbabělost nebo nekompetenci svádějí na Evropskou unii. To je velmi častý sport domácích politiků. Ale když to dělá vláda, která se verbálně k Evropské unii hlásí, tak je to přinejmenším nešťastné, protože občanům říká, že tady něco nejde, i když to jde. A nejde to ne proto, že my jsme neochotní nebo zbabělí, ale může za to ta ošklivá Evropská unie, píše tady pan premiér s panem ministrem financí ve svém stanovisku. A nesvádějte svoje vlastní politické postoje na Evropskou unii. Velmi vás o to prosím, alespoň ty, kteří to s Evropskou unií myslí vážně. A bude to v naprostém pořádku. A to je v našich silách. V tom nám žádná harmonizační směrnice nebrání. O tom se nebavíme. Bavíme se tady o marginální úpravě jedné sazby, aniž bychom zasáhli do systému. Aniž bychom zasáhli do systému, bavíme se o marginální úpravě jedné sazby, která je pod statistickou chybou ročního odhadu inkasa spotřební daně. Spekulujeme v číslech, která jsou prostě pod statistickou chybou. Nemá vůbec žádný smysl se o ně nějakým zásadním způsobem přít. To je tedy druhý bod zdůvodnění zásadního nesouhlasu, který nám vláda dala. Vláda dále poznamenává...
Žádnou další přihlášku nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejprve před sebou máme dvě hlasování. Budeme hlasovat v prvním případě o opakování druhého čtení a poté budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Po konzultaci, tak jak zazněly návrhy, nejprve bychom měli hlasovat návrh na zamítnutí a poté návrh na vrácení. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Ještě pan poslanec Kořenek.
Děkuji, pane předsedající. V hlasování 329 jsem hlasoval ne, a mám ano. Nezpochybňuji hlasování.
Já vám děkuji a otevřu další bod dnešního jednání a tím je Pan ministr nechce vystoupit. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Já vám děkuji. Stahuje svou faktickou poznámku. Jako další má faktickou poznámku pan poslanec Bendl.
Já opravdu budu stručný.
Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak a nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, zda pan navrhovatel si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Není tomu tak. Pan poslanec Valenta, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Za druhé. Hlasovat o pozměňovacím návrhu B.
Tak to alespoň chápu já. Když to tam vrátíme, tak musíme mít v tuhle chvíli nějaký návrh řešení, jak to celé předělat. Co si ti lidé o nás opravdu myslí potom ve finále? To tam bylo zapracováno všechno. Já chápu, že někteří lidé mají s tím problém, razí jiný model, jak tady říká pan kolega Pilný, přihlašování pomocí smartphonů a takovýchhle věcí. Říkám, mě opravdu mrzí to, že se nikam nepohneme. No tak to by mě tedy zajímalo, vaším prostřednictvím, pane předsedající, když tady na mě pokřikují někteří poslanci, kam se pohneme. Ono se to dá vykládat různě. Když to vezmu z teoretického hlediska, tak se můžeme pohnout i zpátky. To se také ukazuje, tento problém, že někdo o mně může něco vědět. A na světě existují tyto společnosti, které toho zneužívají. To je také nesporný fakt. A je potřeba to lidem vysvětlovat.
Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo, pane poslanče.
Naším cílem by mělo být, aby tady byl někdo, kdo bude schopen předložit jasnou vizi, a my ho nemáme. Jako výbor jsme dělali všechno pro to, abychom načetli zkušenosti, které jsou v jiných zemích. Ale když se to nedaří, výsledek je: buď bude aspoň něco, nebo bude vůbec nic. Tolik jenom za sebe. Je škoda, že vlastně až v závěru volebního období se tady bavíme o věcech, o kterých jsme se měli bavit před dvěma lety. A aby mohlo za námi všemi, bez ohledu na to, že já jsem opoziční poslanec, aspoň něco mohlo být.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Dále o to, že se o této činnosti vyhotoví protokol a zachovává se oprávnění správce informačního systému veřejné správy dohlédnout na průběh likvidace kopií dat a provozních údajů.
Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 338, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 136, proti nikdo.
Dále se doplňuje zmocnění pro vydání vyhlášky, která stanoví náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií, dat a provozních údajů.
Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat.
Opět pan poslanec Stupčuk.
S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Je to hlasování s pořadovým číslem 341, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Opět jde o změnu v zákoně o kybernetické bezpečnosti, která má zajistit předvídatelnost práva pro správce i provozovatele systému a založit provozovatelům právní titul pro úhradu reálně vzniklých nákladů. Je totožný s písmenem D12.
S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.
Jenom konstatuji, že pokud jsme schválili... Ale já jsem o ní hovořila, tak nevím, jestli jste pak dal hlasovat. Tak můžeme hlasovat ještě jednou. Dále se provozovatelům zakládá právní titul pro úhradu účelně vynaložených nákladů za předání dat, provozních údajů a informací.
Děkuji. Stanovisko výboru? Kdo je proti návrhu? I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Opět změna v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Na rozdíl od vládního znění návrhu zákona navrhuje, aby komunikace mezi provozními informačními systémy a ostatními, to je neprovozními informačními systémy téhož orgánu veřejné správy a komunikace mezi ostatními, to je neprovozními informačními systémy téhož orgánu navzájem, probíhala cestou referenčního rozhraní Ministerstva vnitra a nikoliv napřímo. Vazby mezi těmito systémy budou muset být atestovány. Jedná se o organizačně technicky, finančně a časově náročnou změnu, kterou nepovažuje Ministerstvo vnitra za vhodnou.
Pane ministře, prosím? Já děkuji panu ministrovi, že jsme si upřesnili postup hlasování. Každopádně skutečně návrh, který přišel z garančního výboru, je správný a ten jsme si odhlasovali a podle něj budeme postupovat. Kdo je proti návrhu? Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím je Prosím, pane senátore, máte slovo. Děkuji. Takže se vás táži, zda chcete hlasovat o každém návrhu zvlášť. Dáme hlasovat o každém návrhu zvlášť. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru hlasování tak, jak ji navrhl garanční výbor, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím. Stanovisko garančního výboru? S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Navrhuje se stanovit účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.
Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 333, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti nikdo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Je to hlasování s pořadovým číslem 335, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrhu 134, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B, což je pozměňovací návrh pana poslance Ivana Pilného a týká se změny zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Nově se navrhuje, aby jím byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 336, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 134, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
A tak jak jsme si odhlasovali, budeme hlasovat jednotlivě.
Já jsem řekl, že budeme nejprve hlasovat tak, jak navrhl... Já jsem řekl, že nejprve o proceduře tak, jak ji navrhl garanční výbor.
Proč to tak komplikujete?
Táži se, zda někdo vznáší proti tomu námitku. V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích.
Jsem ráda, že jsme si to ujasnili.
Já vám děkuji, paní zpravodajko.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dnes opravdu naposledy. Jednak bych chtěl veřejně poděkovat panu ministrovi za jeho vstřícný návrh vrátit tento návrh zákona do druhého čtení a umožnit tedy diskusi. K paní poslankyni Kovářové. Odpověď jsem tady již řekl a jinou jsem neslyšel.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já myslím, že by to mohl kolega Pilný pochopit. On nechce.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. S některými samozřejmě souhlasím. Zavádění občanských průkazů s čipem nebo jakékoliv komunikace s úřady je věcí ne na jedno volební období. A dělat to ke konci volebního období je opravdu chyba. Jinak se dostaneme někam tam, kde jsou současné elektronické občanské průkazy, kdy máte čip za 500 korun a nic na tom není. Je to někam potřeba posunout. Digitalizace půjde dopředu, půjde stále, každý rok se to vyvíjí. Jenomže nějak musíme začít. Chápu výhrady pana kolegy Pilného, kam to zapojím a takové věci. Pan kolega Koníček, prostřednictvím předsedajícího, na to odpovídal, na tyto věci. Ale to opravdu nic neřeší. Elektronické občanské průkazy je potřeba zavádět. Já tady budu mluvit o tom, že samozřejmě mnoho lidí má strach z kontrolované společnosti, že prostě budou pod dohledem. To všechno je možné.
Máte slovo, pane ministře.
Já ještě jsem zapomněl pár věcí dodat k panu kolegovi Pilnému vaším prostřednictvím. My jsme strávili s našimi experty, nebo experti Ministerstva vnitra, s ním hodiny a hodiny debat. To prosím není tak, že bychom nesnažili tu debatu vést, diskutovat, přesvědčovat. Hledat nějakou cestu, hledat argumenty. A i to je život. Ta zásada je, že to prochází výbory. A pokud tento návrh je takto špatný, tak výbor hospodářský, případně jiný ho měl zastavit. My chceme, aby lidé měli občanský průkaz s elektronickým čipem. My chceme, aby byl zadarmo. My chceme, aby se lidem jinak vydávaly cestovní doklady a další věci, což ten návrh obsahuje. A je teď na vás kolegové, abyste tedy přesvědčili při debatě v Poslanecké sněmovně o tom, že to řešení, které navrhujete, je funkční a je ho možné provést. Já jsem si ověřoval ty bezkontaktní platební čipové karty. Údajně snad celá Evropa od nich ustupuje. Opravdu jsou hodně zavedeny v České republice. Ale údajně tyto karty fungují pouze při platbě malými částkami. To nemůže, protože ta identifikace není natolik bezpečná. Že ta identita není přenosná. Proto nás prosím pěkně neobviňujte z toho, že jsme konzervativní. To znamená, aby pro stát nevznikaly obrovské škody při následných soudních sporech.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. To prostě není legrace. Já jsem to proto říkal v té faktické poznámce, myslel jsem si, že už nebudu mluvit. A opravdu jsem to dával v červnu 2014, protože si uvědomuji, co to je za obrovský problém, který ve společnosti máme. To si vyřiďte v koalici, jak chcete. A řekněte mi nějaký termín. To si myslím... Proto mi to také prošlo do druhého čtení. Já prostě si nedovedu představit, že to tady necháme, že to potom spadne pod stůl. Protože to, co nebude v únoru, když se nám to vrátí ze Senátu, bude tam podobná debata, jak tady a kdy my se tady sejdeme... A to podle mého soudu je tady základní. A já prosím tedy pana ministra z tohoto místa, aby mi řekl nějaký časový harmonogram, jak by se ten komplexní pozměňovací návrh připravil, aby odpovídal těm moderním standardům. Takže to je mé vyjádření k této věci. Prostě to sem opravdu nepatří a myslím, že toto je věcná záležitost, kterou musíme vyřešit. Je to jenom na nás.
Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr Chovanec. Jinak, dámy a pánové, pěkné dopoledne.
My musíme teď posoudit na Ministerstvu vnitra, co je z toho zákona zbytné a nezbytné, protože musíme opravdu zhojit některé příběhy z minula. Blíží se volby. To znamená, pane předsedo Filipe prostřednictvím pana předsedajícího, já si myslím, že nic nebrání tomuto vrátit do druhého čtení, na příští schůzi ten zákon opět projednat. To si myslím, že je korektní postup, byť ta debata mně moc korektní nepřipadá.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale já nejsem právník, takže nevím, v kterých paragrafech a jakým způsobem by se to mělo promítnout.